Vy jste schopni sem dát rozpočet, kde stejně čekáte na změnu zákona. Pan ministr také říkal, že to je protiinflační rozpočet. I tady bych to chtěl poopravit. Takže ani to není pravda. Jinými slovy, jak jsem řekl, mám tam tři pozměňovací návrhy řešící ochranu spotřebitele, které jsem načetl ve druhém čtení. Za mě ten rozpočet je, jak jsem řekl, zbytečně upjatý, nespravedlivý, v některých momentech nepravdivý. Vy válcujete v tuto chvíli opozici. Vždycky jsme ji tady vedli a nikdy předsedající nenapomínal, že ten člověk nějakým způsobem se vyjadřuje obecně ke státnímu rozpočtu. Nikdy se to nestalo, teď poprvé.
Každopádně pro mě osobně smysl má a doufám, že bude zohledněn v aktualizaci státního rozpočtu.
Nemáte nic v ruce, ale lidi za zdražené energie a za zdražené pohonné hmoty platí už teď, v tuto chvíli. Takže prosím a chci občany České republiky uklidnit, my jako hnutí ANO máme nachystány obnovitelné zdroje energie a odpuštění DPH. My jsme konkrétně připraveni pomoct hned.
Tak pan ministr financí.
Trpělivě jsem poslouchal vystoupení jednotlivých řečníků. Takže já se omezím pouze na technické zhodnocení stavu, ve kterém jsme. Jsme ve třetím čtení, už od prvního čtení máme dány a schváleny základní parametry státního rozpočtu, základní deficit 280 miliard korun. Podle navržené procedury budeme o nich hlasovat ve stejném pořadí, v jakém zazněly na plénu, nedělali jsme v tom žádné změny. Jsme v ekonomické válce s Ruskem. Jsou mezi námi poslanci, kteří roky vystupovali s proruskými stanovisky. Jsou mezi námi poslanci, kteří do poslední chvíle hájili účast Rosatomu v tendru na Dukovany. Na to jsme nezapomněli, dneska ale není den vhodný k tomu, abychom to připomínali. Popišme si situaci těch ukrajinských rodin. Jsme v hybridní válce, mnozí z vás o tom mluvili a mnozí vědí, o čem mluvím, a jsme taky v ekonomické válce. A to všechno musíme zohledňovat v těchto dnech, týdnech a měsících. Nebudu připravovat novelu státního rozpočtu v příštích dnech a týdnech. Nedojdou peníze ani v dubnu, ani v květnu, ani v červnu. Nebudu tady chodit s naslepo nastřeleným rozpočtem, skutečně ne. A budeme o tom komunikovat, budeme o tom s vámi debatovat a věřím, že najdeme rozumná, ale taky efektivní opatření.
Nyní se zeptám na závěrečné slovo zpravodaje.
Já se vzdávám závěrečného slova, chci pouze navrhnout proceduru hlasování. Až se vypořádáme se všemi pozměňovacími návrhy, potom budeme hlasovat o závěrečném usnesení Poslanecké sněmovny, zda bude státní rozpočet schválen, či ne.
Chci se zeptat, jestli je všem jasno o tom, jak procedura vypadá a podle jaké procedury budeme postupovat? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nejprve tedy k tomu euru. Zkrátka naše ekonomika je na drogách, na drogách velmi vysokých veřejných výdajů a na droze velmi nízkých úrokových sazeb.
Budu velmi stručný. Ten první je, že koukám, že vlastně nikdo v rozpravě není vůbec z koaličních poslanců, že nedali vůbec žádné pozměňovací návrhy. Ten povzdech je, že včera, když jsem pozoroval tiskovou konferenci vlády, tak jsem byl opravdu, bych řekl slovy své milé kolegyně exposlankyně, zděšen. Okolní státy se o to postaraly. Slovensko, to víme, minulý měsíc zmrazilo ceny elektřiny pro domácnosti a Maďarsko, to zastropovalo ceny pohonných hmot. Mé tři pozměňovací návrhy souvisí se sociálními službami. Proto prosím o podporu tohoto konkrétního pozměňovacího návrhu, který pomůže alespoň trošičku nadechnout se všem sociálním službám. A to je ten můj třetí pozměňovací návrh, který řeší navýšení rozpočtu v rámci prevence rodinné politiky o pouhých 50 milionů korun. Takže já žádám o podporu těchto tří pozměňovacích návrhů a pevně věřím, že tato Poslanecká sněmovna je podpoří. Děkuji moc.
Takže říká to i ekonomický expert a můj kolega, tak já pořád nevím, na co se čeká. A jaká tam bude úspora? Ale ta se dotýká pouze podnikatelů. Kde máme ty ostatní lidi, kteří nepodnikají? Takže těm jste žádnou úsporu nepřinesli. Vůbec žádnou! A to je na tom nejvíc to smutné. To je jako kolikrát, když se tady snažíme, nebo prosazovalo se tady v minulém funkčním období, snížení DPH na některé věci, tak kolikrát jsme říkali, aby se pohlídalo, aby to pocítili občané, a ne jenom třeba dopravci nebo další. Já si myslím, že vláda by měla v této věci co nejdříve konat. Ty tři zákony máte. Prosím, projednejte je, schvalte je. Nebuďte prosím ješitní, že je předložila minulá vláda. Je to pro lidi a je to hrozně důležité. Asi státní rozpočet na rok 2022, já si myslím, že to je jeden z nejdůležitějších, nebo troufnu si říct, že to je nejdůležitější zákon, a projednávání ve třetím čtení je o to důležitější, byť vím, že mnoho již třeba zaznělo v prvním a ve druhém čtení. Pozměňovacích návrhů ohledně hasičů je tam několik. Z té částky 1 miliardy se bere 800 milionů profesionálním hasičům a 200 milionů dobrovolným hasičům. Já budu určitě dneska velmi bedlivě sledovat starosty, starostky jednotlivých měst a obcí, jak se opravdu postaví k pozměňovacím návrhům, které podporují a vrací finanční prostředky dobrovolným a profesionálním hasičům. Toto nesmí skončit, musíme v tom pokračovat, jinak nám to nějakým způsobem zkolabuje.
Ale bohužel, ty 3 miliardy, to není vše. Ono těch snížení je tam mnohem více. Nenavrhuji někde ubrat a změnit v rozpočtu celých 7,5 miliard nebo 9 nebo těch 11, pouze bych rád, a snažím se, vrátit tam alespoň ty původní 3 miliardy na položce Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury, opět oproti obsluze státního dluhu. Takže pouze 3 miliardy bych rád navrhl. Připomenu asi ty největší, nejkřiklavější momenty, které opravdu hrozí a kterých se bojíme. Je to zvýšení bezpečnosti. Jsou to tedy v uvozovkách pouze 3 miliardy, pane ministře financí, prostřednictvím pana předsedajícího, na úkor obsluhy státního dluhu. Myslím, že není potřeba více ten návrh zdůvodňovat.
Děkuji. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Králíček, připraví se pan poslanec Michálek.
Vezměme si, v jakém stavu je naše kritická infrastruktura a jaké nebezpečí nám v současném konfliktu také hrozí. Není to konvenční válka, ale je to hybridní válka a možnosti kybernetických útoků neznají hranice.
Dalším přihlášeným je pan předseda Michálek.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, milí občané, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem našeho poslaneckého klubu. Je jasné, že státní rozpočet potřebujeme, aby státní orgány nefungovaly v provizoriu, a zejména abychom měli adekvátní a pevný základ na naši reakci na Putinovu invazi a na další výzvy, se kterými se musíme vypořádat. Návrh rozpočtu, který předkládá naše koalice, byl připraven před válkou a je jasné, že nezahrnuje změny zákonů, a to s tím, že ho předkládáme i se všemi těmi nedostatky, které bohužel vidíme v současném nastavení některých daňových záležitostí, včetně toho, jakým způsobem a v jak vysoké míře zdaňujeme v České republice práci versus majetek, a všechny tyto záležitosti se nepochybně promítnou do rozpočtových opatření, která výrazně pozmění výslednou podobu státního rozpočtu. Samozřejmě, je tady i řada vyhlášených výzev, které vláda musí převzít od předchozí vlády, kde je potřeba navázat i se všemi nedostatky nebo výhradami, které k tomu můžeme mít. To podstatné ale, na čem se shodujeme, je, že státní rozpočet, jak je koaličně předložen, má schodek 280 miliard korun a v tom máme v koalici jednotu, že chceme, aby se snížil schodek státního rozpočtu. Tato vláda je mnohem zodpovědnější než předchozí vláda, která předložila státní rozpočet s návrhem schodku 376 miliard korun. To znamená, že chtěla zadlužit naše občany o 10 000 korun navíc. Myslíme si, že tento úspornější návrh povede k tomu, že stát bude pod tlakem ve svém chodu hledat úspory, což jsme ostatně i v koaličně dohodnutých návrzích sami ukázali, že se týká i Poslanecké sněmovny i nejvyšších představitelů tohoto státu a také že nižší schodek nám dá možnost lépe reagovat na výzvy, které budou přicházet. Ukázalo se to jako velmi prozíravé zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině, kde teď jsme skutečně připraveni, jsou tam připraveny rezervy a možnosti, kterými můžeme dále reagovat na budoucí situaci, což by nebylo možné, kdybychom se více zadlužovali. Populistickou kritiku, která jedním dechem volá po větším rozdávání i větších úsporách, musím odmítnout.
Už dnes se shodneme na tom, že tyto prostředky budou směřovat na operační potřeby armády. Konkrétně se bude jednat o nákup munice, zbraní, obrněná kolová vozidla, chemická vozidla a další přepravní prostředky, výstrojní součástky, součástky, které armáda a vojáci potřebují. Urychleme plnění rámcových smluv a pokračujme v nových akvizicích. Víte, že dlouhodobě kritizuji škrty v obraně. Pokračovat v těchto škrtech a úsporách by bylo neprozřetelné a velmi rizikové. Navyšme společně rozpočet Ministerstva obrany České republiky a buďme silným a spolehlivým partnerem. Tímto děkuji všem, kteří se rozhodnou podpořit můj pozměňovací návrh.
Potom se připraví paní poslankyně Helena Válková.
Ten jeden pozměňovací návrh pod číslem 553 není možné podpořit z důvodů, že prostředky alokované v návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na platy a související výdaje zaměstnanců odpovídají příslušným platným právním předpisům. To je ta norma, podle které se toto řídí, a bez odpovídající úpravy těchto právních předpisů nelze ty finanční prostředky nikomu čerpat, takže vy byste je tam načetl, ale pokud ta norma neplatí, tak by tyto finanční prostředky stejně nikdo nemohl dostat, takže to je trošku návrh, který je mimo mísu. Diskutovali jsme tam velmi detailně o zakázce i o vlastně třinácti měsících nečinnosti pana tehdejšího ministra obrany Metnara. Ta zakázka tady mohla být, mohla být podepsaná, mohla být uzavřená smlouva. Co se týče toho kroku, který budeme jako výbor pro obranu i jako Ministerstvo obrany činit, tak vás tímto informuji, že do konce měsíce března máme dostat právní posouzení na další možný postup a podle tohoto právního posouzení budeme dál postupovat. V případě, že bude schválen rozpočet a to navýšení o miliardu, tak se hned posuneme k rychlejšímu čerpání jedné z mnoha rámcových smluv a rozhodně tam ty finanční prostředky nezůstanou ladem.
Faktická poznámka pana poslance Metnara. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom krátce takový komentář. V mém projevu jste neslyšeli, když jsem přistoupil na tu rétoriku, že projekt BVP nelze stihnout, já hovořil o dalších projektech.
Prostřednictvím pana místopředsedy, pane poslanče Metnare, pane předsedo výboru pro obranu Metnare, pokud by to bylo možné, tak bych tak činila.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut. Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Pane předsedo, moc děkuji a omlouvám se, že jsem tady chvilku nebyl.
Nyní požádám o vystoupení v rámci obecné rozpravy pana poslance Kamila Farhana a připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
První zpráva je: historicky vůbec poprvé bere peníze systému veřejného zdravotního pojištění od doby jeho vzniku. Je to poprvé od sametové revoluce, kdy vláda bere peníze ze zdravotního pojištění. Druhou špatnou zprávou je, že vláda oslabuje schopnosti a kapacitu státu čelit pandemii škrtáním finančních prostředků v krajských hygienických stanicích. Již dnes je přitom systém veřejného zdravotního pojištění deficitní a vláda svým postupem zvyšuje deficit zdravotních pojišťoven tím, že snižuje deficit státního rozpočtu a o stejnou částku zvyšuje deficit systému veřejného zdravotního pojištění. Letos jsou pohledem Ministerstva financí v pohodě. Musím říct, že je to poněkud svérázný postup k odpovědnému hospodaření s veřejnými prostředky. Rezervy a rezervní fondy veřejného zdravotního pojištění přece nejsou určeny k tomu, aby je Ministerstvo financí nenávratně spálilo v situaci, kdy potřebuje vylepšit saldo státní kasy v běžném roce. Rezervní fondy zdravotních pojišťoven jsou zde proto, aby kryly výdaje na zdravotní péči, když dojde k mimořádné nenadálé nepříznivé situaci. Další podstatnou charakteristikou je rozvoj technologií, vstup nových léků a nových inovací. Do zdravotnictví přicházejí stále nové léky, nové terapie, zdravotní technologie, které umějí zachraňovat lidské životy a zlepšovat a prodlužovat kvalitu života v míře, o které se nám, ale ani předchozím generacím vůbec nezdálo.
Číslo 59 - poslanec Letocha.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Číslo 60 poslanci Šimek, Výborný.
Jenom pro záznam.
Číslo 60 - poslanci Šimek, výborný.
Návrh byl přijat.
Číslo 61 - poslanci Munzar, Skopeček, Havránek, Hofmann a další.
Já jsem chtěla říct jenom na záznam.
Bylo to pořadové číslo 61 - poslanci Munzar, Skopeček, Havránek, Hofmann a další.
Návrh byl přijat.
Číslo 62 - poslanci Munzar, Baxa a další.
Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut.
Číslo 64 - poslanec Metnar.
Návrh byl zamítnut.
Číslo 65 - poslankyně, poslanec Šafránková, Lesenská, Rozvoral.
Návrh byl zamítnut.
Číslo 66 - skupina poslankyň a poslanec Šafránková, Lesenská, Rozvoral.
Návrh byl zamítnut.
Číslo 67 - poslankyně Šafránková.
Návrh byl zamítnut. Nehlásí, tak to byl omyl. Odmažeme. Tak, prosím.
Číslo 68 - poslankyně Šafránková.
Zahajuji hlasování.
Číslo 69 - poslankyně Šafránková.
Návrh byl zamítnut.
Číslo 70 - poslankyně Šafránková.
Děkuji, paní předsedkyně. Nyní měl s přednostním právem vystoupit Karel Havlíček, ale dává přednost s přednostním právem přihlášenému Andreji Babišovi.
Nadace podporuje hodně maminek, které se samy starají o dítě s postižením. Některé z těchto dětí jsou integrované do běžných škol, hodně z nich ale chodí do speciálních škol, starší pak chodí do denních stacionářů. Tyto školy a stacionáře jsou často vzdálené od místa bydliště maminky desítky kilometrů. Všechny postižené děti pak potřebují auty dopravit k lékaři, často několikrát týdně. Cesta městskou hromadnou dopravou je pro ně absolutně nemyslitelná. Jak vláda pomůže těmto rodinám? No, nijak. Příspěvek na mobilitu je 550 korun na měsíc, což při dnešních cenách načepujete čtvrt nádrže. Úřad práce nedává žádnou možnost žádat o příspěvek na mimořádnou okamžitou pomoc na pohonné hmoty. Příspěvek na péči není určen na úhradu pohonných hmot, i když, co si budeme povídat, co jiného těmhle rodinám zbývá, než ho na platbu u benzinky použít při dnešních cenách pohonných hmot, ale ani ten rodině příliš nepomůže. Přestanou tedy vozit děti do školy nebo k lékaři? Takže zkuste, pane ministře, se nad tím zamyslet. Pan ministr Jurečka tady není. Já vám znovu za to děkuji.
Schvalujeme rozpočet, o kterém víme všichni, že bude novelizován. To bych ani nikomu nevyčítal, konečně i my jsme v době krize museli několikrát rozpočet novelizovat. Rozumím tomu, že rostou výdaje, nikdo nemůže za Ukrajinu a nikdo by vám to také nevyčítal. Ale není pravdou to, že se rozpočet bude novelizovat jenom kvůli ukrajinské krizi. Ceny energií, respektive podpora v rámci elektřiny, která je osminásobně větší než před rokem - nula. Podpora růstu cen plynu, která je desetinásobně větší než před rokem - nula. Podpora v rámci enormního růstu cen pohonných hmot v důsledku růstu cen ropy, který je na burze přibližně dvojnásobný vůči roku minulému, následující: biosložky dle tvrzení vašeho pana ministra průmyslu Síkely, dopad na ceny - nula. Takže odebíráte z rozpočtu něco, co mohlo sloužit. Nikomu to nepomůže v tuto chvíli, a když, tak naprosto minimálně, a výsledek je ten, že ceny pohonných hmot budou stejné, tak jako byly. Nepomáháte těm, co to potřebují, a přesto budete měnit rozpočet.
V současné době jsme vyčerpali všechny přihlášky s přednostními právy, a v tom případě budeme pokračovat v rozpravě podle řádně přihlášených. Chci se zeptat, zda zde je poslanec Jan Volný? V případě, že zde není přítomen... Požádám vás, kolegyně a kolegové, o chvíli strpení a předám slovo panu poslanci Janu Volnému.
Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.